Děkuji, pane poslanče. Pan předseda Bartošek se omlouvá z dnešního jednání od 18 hodin z pracovních důvodů. Nyní je na řadě v obecné rozpravě pan poslanec Skopeček, připraví se paní poslankyně Melková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. A v případě, že se mi to nepovede, tak vám své argumenty alespoň rozešlu. Já samozřejmě vystupuji na obranu tradiční rodiny. Spolupodepsal jsem zákon, který rodinu jako svazek muže a ženy chce zakotvit jako ústavní princip. Proč? Protože když uděláme špatnou hospodářskou politiku, tak ji může opravit příští vláda. Dnešní složité a vysoké daně určitě opraví, já doufám, budoucí pravicová vláda, která tady bude vládnout. Takové věci jsou opravitelné. Ale pokud dneska rozmělníme a rozvolníme instituci tradiční rodiny a tradiční rodina ztratí své výsostné postavení v právní řádě, tak už to nikdy nikdo nevrátí a škody, které to nadělá, už nikdo nevrátí zpátky. Není to pravda. V žádném případě to není pravda. V tomto tématu o žádné odstraňování diskriminace nejde. Díky tomuto procesu, za který já jsem rád, dnes žádná diskriminace homosexuálních párů neexistuje. A je tomu dobře. Nikomu není nic do toho, a státu už vůbec ne, kdo a jak s kým žije, kdo jak nakládá se svým soukromým životem. Byl bych první, kdo by proti tomu protestoval, aby stát do jakýchkoliv mezilidských vztahů a do soukromí zasahoval. Nejde o odstraňování diskriminace z logiky věci, když žádná neexistuje, nejde ani o liberalizaci. Jde o pravý opak. Jde o rozšiřování privilegia, jde o rozšiřování vlivu státu na to, jakým způsobem bude regulovat další formu mezilidských vztahů, které ve společnosti existují. Není to liberalizace, je to naopak rozšiřování státní regulace. Pro liberály přeloženo, pokud by to bylo schváleno, vliv státu se nesníží, ale naopak zvýší. Čili nejen konzervativec, ale i skutečný klasický, nikoliv progresivní liberál pro tuto změnu nemůže hlasovat. Otázka je, jestli si stejnopohlavní páry zasluhují stejné výsady, stejné regulace ze strany státu, jako má tradiční rodina. Já si myslím, že kromě tradiční rodiny ženy a muže si žádná forma mezilidských vztahů nezasluhuje výlučnost či regulaci ze strany státu, tak jak je to dneska obvyklé u rodiny. Tím důvodem není to, že si dva heterosexuální lidé chtějí svoji lásku oficiálně stvrdit či uspořádat svatební oslavu. Stát v rámci oficiálního manželství reguluje vztahy dvou osob, omezuje jejich svobodné rozhodování a ukládá na ně řadu povinností z jednoho prostého důvodu. Což je hlavním smyslem a úkolem rodiny. A to i při vědomí toho, že ne všechny manželské páry mají to štěstí vlastní děti počít. Ochrana dětí, stabilita prostředí, ve kterém vyrůstají, to je hlavním smyslem, proč stát rodinu definuje, dává jí výsady, ale také ukládá jejím členům povinnosti a omezuje jejich svobodu. Nikoliv náhodou je slovo rodina odvozeno od slova rodit. Snaha revolučně měnit tyto přirozené atributy světa, snaha vzepřít se biologickým zákonům je mi cizí a nejsem schopen je podpořit. Tradiční rodina muže a ženy je pro mě tím nejpřirozenějším prostředím pro výchovu dětí a žádná jiná forma ji v tomto nahradit nemůže. Samozřejmě můžeme najít řadu nefungujících rodin, rodin, kde jsou třeba i děti týrány. Tyto odsouzeníhodné excesy ale nemohou být argumentem pro zatracení tradiční rodiny jako takové.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí paní poslankyně Vrecionová.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Já bych rozhodně chtěla tuto předlohu podpořit.
Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Dovolte mi přečíst některé dodatečné omluvy. Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně Klára Dostálová.
Namísto dosavadního způsobu úhrady časového poplatku prostřednictvím zakoupení dálničního kuponu, jehož díl se vylepuje na čelní sklo vozidla, bude možno nově provádět úhradu i bezhotovostně prostřednictvím internetu či mobilních aplikací. Úhrada časového poplatku bude evidována v nově zřízeném informačním systému provozovaném Státním fondem dopravní infrastruktury, v němž budou evidována i osvobození od zpoplatnění. Osvobození vozidel od zpoplatnění budou evidována na základě oznámení provozovatelů takových vozidel adresovaných Státnímu fondu dopravní infrastruktury.
Já bych vás chtěl požádat, aby vás paní ministryně nemusela překřikovat. Vyslechněme si v klidu to, co nám chce říci. Jestliže něco máte, prosím, abyste šli před sál.
V provozu tak budou zastavována a kontrolována primárně vozidla, u nichž došlo k neoprávněnému užití pozemní komunikace bez úhrady časového poplatku. Zároveň je navrhováno zvýhodnění vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem, u nichž se stanoví maximální výše poplatku oproti ostatním vozidlům na nižší úrovni.
Děkuji, pane předsedo. Kontrolu úhrady časového poplatku provádějí v současnosti celníci a policisté na zpoplatněných pozemních komunikacích vizuálně. Předložený návrh obsahuje novou úpravu úhrady časového poplatku ve vazbě na státní poznávací značku vozidla. Kompetence k provádění kontroly a přestupků zůstanou i nadále v rukou subjektů, jak už jsem řekla, policistů a celníků. Na zpoplatněných pozemních komunikacích budou umístěny také stacionární kamery, které umožní následné vhodnější zacílení kontroly při zjištění většího množství neuhrazených časových poplatků na daném úseku zpoplatněné pozemní komunikace.
Já reaguji faktickou poznámkou na tu tabulku, která nám tady byla vyjmenována. Mně tam chyběl jeden podstatný rozdíl mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím. Manželé spolu mohou zplodit potomstvo, registrovaní partneři nemohou zplodit potomstvo.
Děkuji. Další faktická, pan poslanec Výborný.
On o tom možná bude hovořit sám, protože avizoval i tady veřejně říkal, že něco podobného chce připravovat, a ukázalo se, že to vůbec není cílem toho, co předkládá druhá skupina poslanců.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A také jim vlastně nezakazujeme uzavírat svazek manželství. Jsou stejnopohlavní páry, které děti vychovávají, ty děti chtějí být vychovávány v těchto rodinách. Ono se to stane tak, že ti partneři mají třeba dítě z předchozího manželství. Nebo si zkrátka to dítě jeden z nich přisvojí, což už teď je možné. Děkuji za pozornost.
Mám tu ale další dvě faktické.
Neuděláme s tím nic, ale co můžeme udělat - můžeme dopřát těm, kteří ty děti zplodit nemohou, aby si je buď mohli adoptovat, nebo osvojit. Osobně jako matka, tam se to vyřešilo, protože dcera si našla partnera, ale také jako potenciální babička.
Máte slovo.
Hezké odpoledne, pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové. Platí, že v rámci předchozí diskuse jsem se v podstatě vyjádřil i k návrhu na legislativní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy. Je to naprosto zřejmé, správné a nesporně nezpochybnitelné. Jak už jsem zde dříve uvedl, mohou docílit přesného opaku toho, oč usilují, a bohužel ve výsledku ztratit i to, co již získali. A já se přiznám, že těch práv určitě není málo. Chtěl bych také říci, že existují země, které ve své ústavě výslovně stanoví, že manželství je svazek muže a ženy a že základem společnosti je rodina. "Manželství je založeno na svobodném souhlasu muže a ženy," praví článek 51 ukrajinské ústavy. "Manželství je dobrovolný svazek mezi mužem a ženou," říká článek číslo 46 bulharské ústavy.
Já se omlouvám paní poslankyni Valachové prostřednictvím pana předsedajícího. Reagoval bych na pana ministra.
Já jsem rád, že jsme se vrátili k diskusi o platech učitelů. Velice důležité téma. Není možné to oddalovat, ale je potřeba to řešit a nenechat zajít speciální školství na úbytě. Není to atraktivní, není to stále plně konkurenceschopné a zaplacené tak, jak by bylo potřeba, čili je nutné přitlačit na pilu. A potom prosím k vám kolegům, ale i novinářům: když napíšeme průměrný plat učitele loni vzrostl o 11 %, tak je to hezká informace - ale kterých učitelů? Prosím vás, na církevních školách to takhle nevzrostlo, na soukromých školách to takhle nevzrostlo.
Vedle pedagogů je potřeba nezapomínat na nepedagogy, už to tady taky zaznělo. Je důležité, aby se pokud možno rozevíraly nůžky mezi tarify a netarify. Nedávejme všechno do tarifu, ale nechme co největší prostor právě ředitelům, aby dokázali ocenit kvalitu práce svých učitelů.
Děkuji. Připraví se pan poslanec Karel Rais. Prosím. Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty.
Když jsme tady tvrdili před třemi, čtyřmi roky, že inkluze je finančně garantovaná, že je všecko zajištěné, že jsou lidi, že jsou peníze. Jinak bych navázal na to, co tady říkal pan kolega Mihola, protože jsem to měl taky nachystané.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Kateřina Valachová.
Jenom faktická. Co se týká podpůrných opatření. Pokud někde učitelé nebo ředitelé škol vidí rezervy, a co radí, je to následující zjištění. - To je první bod.
Manželství je určitě vzácná jedinečná věc, ale pouze v případě, kdy k ní manželé tak přistupují. Myslím si, že mnoho nesezdaných heterosexuálních párů to popírá. Žijí spolu roky bez papírů, mají děti, fungují jako rodina. A oni ten papír nechtějí. Na druhou stranu každé druhé manželství v České republice se rozvádí. To znamená říkat, že opravdu tento institut je tím zásadním, na čem má být naše společnost založena, si myslím, že už opravdu nefunguje. Manželství není pro každého, ale každý by měl mít tu volbu, zda manželství chce uzavřít, nebo ne.
V tom případě pravděpodobně nepřipraveného zastihnu pana poslance Václava Klause. Připraví se pan kolega Volný. Pokud kolegové nevědí, tak i jeho přihlášku přesunu na konec přihlášených. Takže zbývá nám těch dvanáct.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, právě zde probíráme v mnoha ohledech velice citlivou problematiku uzavírání manželství homosexuálních párů a možnost adopce dětí těmito páry. Ráda bych uvedla, že v žádném případě nemám nic vůči homosexuálům. Stejně tak nemám problém s registrovaným partnerstvím. V té době reprezentant LGBT o registrovaném partnerství prohlašoval, že je pro ně naprosto dostatečné a považují ho za konečný cíl. Také přislíbil, že nikdy nebudou požadovat jeho rozšíření například o adopci dětí. Nikoho nenálepkuji ani nezavrhuji na základě sexuální orientace. Jsem opravdu ráda, že žiji v zemi, která je k sexuálním menšinám přátelská a tolerantní, v zemi, kde tyto menšiny mají plná občanská práva. Ale prosím, nezaměňujme tato práva za nároky a privilegia. Cílem manželství je pak soužití obou manželů a v první řadě výchova jejich dětí. Sama příroda zařídila, aby se dítě narodilo dvěma osobám rozdílného pohlaví, nikoli stejného. Potomek během svého života vidí jak vzor mužský, tak vzor ženský a učí se tak chápat role obou těchto pohlaví ve společnosti. Nevystavujme tisíce občanů konfliktu jejich svědomí a víry. Můžeme se prosím společně zamyslet nad reálným dopadem takové situace? A nemá dítě právo na klasický model rodiny? Jaký dopad může mít na jeho psychiku fakt, že bude mít dva otce nebo dvě matky? Dokud nebudou tyto i další otázky definitivně zodpovězeny a zákonem chráněny, lze adopci dětí homosexuálními páry považovat za předčasnou a ne zcela morální.
Děkuji paní poslankyni Šafránkové. Nyní pan poslanec Kopřiva. Pan kolega Kopřiva se odhlásil z rozpravy. Takže pan kolega Pour. A připraví se pan kolega Jan Bauer. Ještě požádám sněmovnu o klid, abyste mohl v důstojném prostředí přednést svůj příspěvek. Pořád není dostatečný klid... Děkuji.
Také děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, rozhodl jsem se také reagovat a zaujmout stanovisko k oběma tiskům ve sloučené rozpravě. Jsem proti návrhu novely zákona, kde institut manželství zahrnuje také osoby stejného pohlaví. Jsem pro zachování současného dualistického modelu právního uznání svazku stejného pohlaví. Dle dostupných informací v době přípravy tohoto nového institutu bylo deklarováno předkladateli tohoto zákona, že již další požadavky na právní úpravy u tohoto institutu nebudou uplatněny.
"Stát chrání a podporuje manželství, svazek mezi mužem a ženou." "Muži a ženy, kteří dosáhli věku, ve kterém jsou způsobilí uzavřít manželství, mají právo vstoupit do manželství a založit rodinu," je mimo jiné napsáno v článku 12 britského zákona o lidských právech. To, že manželství je základem rodiny a že manželství je svazek muže a ženy, jsem vždy považoval za něco tak samozřejmého, jako že ráno vyjde na obloze slunce a večer zase zapadne, a nikdy by mě proto nenapadlo něco tak samozřejmého zapisovat do Ústavy České republiky. Nicméně pokud tu existují pokusy prosadit něco jiného, pak nezbývá než do Listiny základních práv a svobod zakotvit něco tak naprosto samozřejmého, že manželství je svazek muže a ženy. Děkuji vám za pozornost.
Manželství je tedy dobrovolným, v zásadě trvalým soužitím dvou osob různého pohlaví, které je založeno zákonem stanoveným způsobem, tedy sňatkem. Jeho hlavním účelem je dle zákona založení rodiny, řádná výchova dětí v přirozené rodině a přirozených hodnotách, tedy biologická a výchovná funkce a vzájemná pomoc a podpora. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie je politické hnutí, které prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice. Jak z názvu našeho hnutí vyplývá, podporujeme, aby každý občan mohl bez následných sankcí vyjádřit svůj názor, a tudíž nemáme nic ani proti sexuální orientaci každého z nás. Organizátoři této akce cílili na to, aby co nejvíce občanů informovali o tom, že homosexuálové mají mít stejná manželská práva a povinnosti jako tradiční rodina, včetně práva mít děti. Všichni poslanci našeho hnutí SPD jim tento názor neberou a respektují ho. Zároveň ale říkáme, že budeme podporovat pouze tradiční rodiny, které jako jediné mohou zachovat populaci, a tím i tradice, zvyky a národ jako takový. Pracovité tradiční rodiny, které řádně vychovávají děti, jsou pro náš stát základem a zárukou toho, že se zde budou mít naši občané i v budoucnu dobře. Děkuji za pozornost.
Teď jsem nějak chybně manipuloval se seznamem přihlášených. Byla přihlášená paní poslankyně, já si to pamatuju, teď tam svítí kolega Juchelka, ale před ním byla určitě paní poslankyně Jarošová.
Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Právě zde na půdě Sněmovny probíhá legální boj proti rodině. Podrývá se instituce rodiny jako takové, a to snahou o legalizaci stejnopohlavních manželství. Oni nejsou schopni naplňovat její poslání, a tím je přivádět na svět děti a vštěpovat jim ve výchově důležitost mužského a ženského faktoru pro jejich vyvážený rozvoj. Když se něco jmenuje manželství, tak to asi nebude určené pro muže a muže nebo ženu a ženu. Mateřská školka také není určena pro důchodce a fotbalové hřiště pro hokejisty. Nechápu, že těmto jednoduchým věcem někdo nerozumí, nebo dělá, že nerozumí. Zde nejde o pokrok společnosti, ale o její rozklad. Dnes možná zlegalizujete sňatky homosexuálů. Tak se ptám, kdo přijde na řadu příště? Bisexuálové a sňatky ve třech, ve čtyřech? Zoofilové a sňatky se zvířaty? A další a další sexuální odlišnosti, tedy aby to bylo fér. A my všichni zde jsme byli těmi našimi občany zvoleni, z jejich daní jsme placeni, a proto právem předpokládám, že jejich hlasům budeme naslouchat a podle nich hlasovat. Je to vláda, která dala souhlasné stanovisko. Z jakého důvodu, již neuvedla. Obvykle vláda důvody svých souhlasů, nesouhlasů a neutrálních postojů velmi ráda uvádí. Byla bych ráda, kdyby nás zde a občany s důvodem svého souhlasného stanoviska blíže seznámila. A co může být více konzervativní než tradiční pojetí rodiny? Naopak co se týká ústavní ochrany manželství, vláda k tomuto návrhu zaujala nesouhlasné stanovisko. A jeden z důvodů? Prý je cílem otevřít institut manželství osobám stejného pohlaví.
K problému inkluze bylo již mnoho řečeno. Je to drahý nesmysl. A nesmysl, který také ovlivňuje kvalitu českého školství. Bohužel je tento nesmysl také diktovaný bruselskými neomarxisty a Ministerstvo školství a vláda nemá odvahu s ním vážně skončit. Dále o reformě financování se zde již několikrát hovořilo. Reforma financování byla původně navržena jako v principu nákladově neutrální. Nyní se ukazuje, že to tak není a že doslova sežere její zavedení možná až dvě desítky miliard. My v SPD jsme pro navýšení platů učitelů a ostatních pracovníků, protože na učitelích, kteří budou učit naše a další generace, je postavena budoucnost nás všech. Proto se ptám prostřednictvím pana předsedajícího pana premiéra a pana ministra školství, zda vláda tento slib uskuteční, nebo nikoliv. Myslím si, že naše učitele a pracovníky ve školství tato věc velmi zajímá. Jelikož učitelé musí mít vysokoškolské vzdělání, měli by také být za svoji práci dostatečně finančně ohodnoceni. Mnoho kvalitních a vzdělaných učitelů přešlo do jiné profese, na některých místech republiky ředitelé nemohou sehnat učitele do svých škol a také hrozí - už proběhla - stávka, kdy učitelé například nedorazí do výuky vůbec. Toto všechno je pouze důsledek naší vlády a jejích slibů.